Děkuji.
Ten příklad, který jste říkal, taky se tam něco takto hibernovalo? Nebo se odkládala účinnost ještě dříve, než by ta účinnost byla nabyta?
Děkuji za dodržení času. S přednostním právem se hlásí pan ministr a i pan vicepremiér, jestli jsem to dobře pochopil.
Děkuji moc za slovo. Já jsem opravdu velmi ráda, že tady pana ministra Šalomouna máme, že odpovídá na tyto otázky. Takhle to tam je natvrdo napsáno.
S přednostním právem nyní pan vicepremiér Bartoš.
Každý zákon má nějaké termíny náběhu. Je systemizovaných deset míst.
Hlavním důvodem je nepopiratelný fakt, že se u nás kvůli nevhodnému legislativnímu a organizačnímu stavu a rámci staví jen velmi pomalu a celý proces je nesmírně složitý a nákladný. Odborná i laická veřejnost již byla na tyto systémové změny připravena, realizace měla nabíhat postupně, aby byl proces plynulý zejména pro pracovníky stavebních úřadů, stavebníky a veřejnost. Jenže nová vláda vše hází do koše a místo pečlivého faktického postupu a zlepšování věcí přichází s revolučním řešením, jak je ostatně typické pro Pirátskou stranu, která bohužel vede gesční Ministerstvo pro místní rozvoj. Nový, tedy ten odložený stavební zákon se přitom důkladně připravoval zhruba pět let a od základu měnil zejména systém povolování staveb. Stavební úřady měly z obcí přejít pod stát, určitá část těch nejmenších měla zaniknout. Nový, tedy ten odložený stavební zákon se přitom - to už jsem říkal - důkladně připravoval zhruba pět let. Vedle toho měl vzniknout Nejvyšší stavební úřad a pak také speciální úřad pro liniové infrastrukturní stavby jako jsou dálnice či železnice. To znamená, že nikdo nemohl tu vaši žádost vzít, strčit do šuplíku, nechat ji tam ležet rok nebo dva tak, jak tomu bylo v minulosti, ale muselo se do určité lhůty rozhodnout, a pokud by se nerozhodlo, tak to povolení bylo platné. Vládní postup přináší do celého procesu neuvěřitelný zmatek, i právní. V praxi tak může docházet k různým paradoxním situacím s možnými důsledky v podobě soudních sporů s nemalými finančními dopady pro stát a daňové poplatníky. Na toto riziko ostatně upozornila i Legislativní rada vlády vedená pirátským nominantem Michalem Šalomounem, což znamená, že i sama Legislativní rada vlády upozorňuje na to, že to může být problém do budoucna a můžou tyto spory Českou republiku stát nemalé peníze. A hlavně, tento vládní postup ještě zhoršuje to základní, to znamená délku doby, po kterou Češi čekají a budou v budoucnu čekat na stavební povolení. Ta patří k nejdelším na světě a ještě se neustále prodlužuje. Co to znamená? Já to tady mám taky. Dotčenými orgány a organizacemi se tak mohou stát i správa povodí, armáda, správce ropovodů MERO, Správa železniční dopravní cesty, archeologové a mnoho dalších subjektů. Je to takové diplomatické "ne" tomuto návrhu zákona, protože jde o jeho vlastní stranu. "Plánovaná novelizace stavebního zákona je v současné navrhované podobě, kdy ještě není připravena digitalizace, velice předčasná. Apelujeme proto na vládu a členy Parlamentu, aby návrh zákona přehodnotili," uvedl mimo jiné hejtman Půta. Je to opravdu nepochopitelný, arogantní a svévolný postup vlády a Bartošova ministerstva, který hazarduje s důvěrou a trpělivostí občanů, je necitlivý k příslušným státním zaměstnancům a úředníkům, ke všem účastníkům stavebních řízení. Tak složitou legislativu, která vznikala pět let, nelze změnit a přepracovat v řádu jednotek měsíců. Je ochoten za všechny negativní dopady tohoto postupu včetně nemalých dopadů finančních převzít ministr Bartoš odpovědnost? Získání stavebního povolení podle její analýzy stále trvá českým úřadům neuvěřitelných 246 dnů, což je stejně jako v autoritativním Uzbekistánu. Jen o jediný den musí čekat stavebníci v již z tohoto hlediska pověstném Bangladéši. Pohled na poslední Kambodžu s extrémními 652 dny nás asi moc neuklidní.
Nebyla to novela, ale opravdu rekodifikace celého systému, a zkrátka už se nenašlo dost hlasů. Ta anketa má dvě kola. To nejsou nějací - to občas z vaší strany slyším - lobbisté developerů nebo Hospodářské komory. Neznám přesná čísla těch hlasujících, jestli to byly nízké stovky nebo tisíce hlasů, a je to jedno, nezdržujme se tím. A jsem rád, že tady je přítomen a naslouchá váš rezortní nebo váš politický kolega a kolega z vlády pan ministr Michal Šalomoun. Vy na to máte, dobře, rok a kousek, ale je před námi léto, jsou před námi problémy, které nás tady zasekají, ať ty kontroverzní body z příštího týdne, tak problémy kolem Ukrajiny, věřme, že už třeba ne další problémy kolem covidu. Ale my to nechceme, není to v našem zájmu, abychom vás tady za rok, za rok a půl nachytávali, jak velkou chybu jste udělal. Opět žádní developeři, žádná komora. V předvečer hlasování se bojíme, že lidé, firmy, státní investoři, kraje, obce nebudou vědět, kam pro stavební povolení jít, a v praxi může ta novela vyvolat velké zmatky. Prosím, moc prosím, pamatujte na to. Děkuji za pozornost.
S přednostním právem pan ministr. Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, teď jsem právě viděla, že mi odchází pan ministr Šalomoun, na kterého jsem právě měla připraven svůj projev.
Já jsem se nakonec rozhodl i do tohoto tisku podat pozměňovací návrh, v podrobné rozpravě se k němu přihlásím, a budu prosit o podporu, vysvětlovat i na výboru. To je ode mě vše. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím.
Děkuji, pane poslanče a nyní s faktickou poznámkou pan ministr.
Já jsem tady v minulém volebním období poslouchal od pana Babiše: Vy jste nepostavil ani psí boudu, a tady mi budete vykládat... Vy jste se tady ptal na rozdělení na běžné a vyhrazené stavby s různými stavebními úřady.
Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, je také třeba připomenout, že jakákoliv revize systému veřejného stavebního práva a všech souvisejících složkových zákonů je odborně značně komplikovaná. Máme na stole to, že se odloží všechny ty procesy o jeden rok. Je skutečně zarážející, že se tady bavíme o tom, že nový stavební zákon je dobrý pro stát, pro stavební stavby, ale není dobrý pro občana. A já se ptám: Proč není dobrý pro občana? Proč je to dobré jenom pro stavby typu dálnice, letecké stavby, vodní nádrže, zásobníky plynu? Chápu, že to je velmi složitá situace, ale jen si představte tu reálnou skutečnost, pokud to skutečně odložíme, jak to bude fungovat. Ale dobře, říká se, že to překleneme výkladově, tak jsem zvědavá, co s tím udělají soudy. A v té roli bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj jako přezkumný orgán, to znamená na jedné straně bude odvolací, na druhé straně bude přezkumný. Já bych tady chtěla ještě pozvednout jednu otázku.
Děkuji paní poslankyni a nyní poslední přihlášená do obecné rozpravy, paní zpravodajka Klára Dostálová.
Děkuji za slovo. Není dořešen změnový zákon, výkladová stanoviska toho, že budeme lidem vysvětlovat, že mají tam, kam jsou zvyklí chodit výkladem, aniž by to mělo oporu v zákoně. A pokud by neprošlo ve třetím čtení zamítnutí, tak vrácení k přepracování.
A já vnímám, jestli je ještě někdo do obecné? Není zájem už se přihlásit, takže končím obecnou rozpravu. Optám se pro pořádek, je zájem o závěrečná slova nyní, pane ministře, paní zpravodajko?
Toto všechno se podařilo v posledních letech změnit. Snad žádný jiný zákon neprošel takovým veřejným a odborným posouzením. Co získá občan v každém případě? Jasná pravidla, protože úředníci budou muset pro povolování staveb používat jednotnou metodiku. Minimum razítek, zrušení přezkumu, omezený počet řízení, povolení stavby do 60 dnů, méně byrokracie a díky digitalizaci informaci, v jakém stavu se jeho žádost nachází. To je zásadní moment v boji proti korupci v oblasti, která dosud kvetla, a stěžují si na to téměř všichni, jen s tím nic nedělali. A teď kritizují toho, kdo s tím chce něco udělat. To je skutečná digitalizace, nikoli elektronizace, o které hovoří pan Bartoš a nová vláda. Navíc bez systémové změny ve struktuře se žádná digitalizace fakticky nikdy nestane. Snížení korupčního potenciálu bude zajištěno díky profesionalizaci úředníků stavebních úřadů, s čímž by šlo ruku v ruce zvýšení jejich platů a odstranění platových nesrovnalostí v důsledku rozpočtových změn. Snížení korupčního potenciálu nastane také díky eliminaci rizik podjatosti a koncentraci posouzení veškerých aspektů staveb a dopadů záměrů v rámci jediného rozhodnutí připravovaného kompetentním týmem odborně způsobilých úředníků. Měl bych k tomu ještě plno připomínek, nicméně jsem se rozhodl, že nebudu všechny uplatňovat, a obšťastním vás pouze tímto krátkým vystoupením.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Dobré dopoledne všem. Mě k dnešnímu vystoupení trochu vyprovokovala včerejší diskuse s panem kolegou Michálkem, který řekl, že se v digitalizaci nic neudělalo. Líbil se mi a zapamatoval jsem si, jeho slib, že bude komunikovat i s opozicí. Tak abych tedy projel tu digitalizaci a nezdržoval. Ale abych byl věcný. Cílem projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování je vybudování efektivního a funkčního digitálního systému, který usnadní, jak jsem zmínil, proces všem účastníkům stavebního řízení. Navazující implementace rekodifikace stavebního práva předpokládá financování z nového fondu Facility pro obnovu a odolnost. V současné době probíhají realizační práce v oblasti digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Celkem se očekává, a teď mě možná pan ministr opraví nebo doplní, několik velkých IT zakázek. Takže projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování se skládá z následujících informačních systémů:
To má být společný cíl. A pokud tady znějí slova o tom, že i opozice je připravena k tomu přispět, tak to jen vítám a uvidíme, jestli se v tomto směru slova potkají s následnými činy.
Naprosto souhlasím, včera bylo pozdě. Zákon o sociálním bydlení - tam byl opravdu ostrý nesouhlas obcí, proto ministerstvo přišlo s dotačním programem, aby se to skutečně realizovalo rychle. Ale musím tady souhlasit i s tím, co říkal pan ministr Kupka. Vy víte moc dobře, že do Poslanecké sněmovny přišlo několik dopisů od odborných profesních svazů, které si stěžují na to, že s nimi nikdo nekomunikuje.
Děkuji. Nyní paní ministryně Hubáčková s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Děkuji. A já bych chtěla zdůraznit, že vlastně první instanci ve stavebním řízení dáváme na krajská města na krajské úrovni. Já to považuji i za trochu rezignaci na veřejné zájmy a na zájmy ochrany samospráv a na jejich rozvoj.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Ivan Bartoš.
Kdo dál mi píše? Ostatně jsme navázali tam, kde to předtím spadlo v debatě o územním plánování. Ale prosím, nepoužívejme "všichni vědí" a "odborníci píší", protože každý se opíráme o jinou skupinu, která v danou chvíli také chce uplatnit svůj zájem.
Vaše dvě minuty, prosím.
Jakou výhodu má územní pracoviště oproti samostatnému stavebnímu úřadu? No takovou, že pokud úředník na územním pracovišti onemocní, může ho zastoupit jakýkoliv jiný úředník. Když vám dneska v malé obci, která má jednohlavý stavební úřad, paní onemocní, co se stane? Vyvěsí se cedule "Pro nemoc zavřeno". Tak to je ten zásadní rozdíl. Ale já jsem, pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, neřekla, že píšou mně, ale že píšou nám všem poslancům a že to všichni máme v poště - tu stížnost, že nekomunikujete.
V současné době nemám žádnou přihlášku s přednostním právem ani žádnou faktickou poznámku, a přistoupíme tedy k řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Jako první vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Tedy Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Jedná se o centrální informační systém, který zajišťuje integraci jednotlivých komponent a rovněž zapojení na již existující informační systémy veřejné správy, ať už provozované centrálně, například Portál občana, nebo lokálně na stavebních úřadech, což jsou agendové informační systémy stavebních úřadů. Portál stavebníka je základní komunikační platformou, na tom se jistě shodneme. Je to základní komunikační platforma pro stavebníka a zúčastněnou veřejnost, která popisuje jednotlivé komponenty navrhovaného řešení do funkčního celku, jenž umožní zrychlení a zefektivnění všech dílčích aktivit a procesů v oblasti stavební agendy. Dále Informační systém evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů. Stavebník díky evidenci získá prostor pro ukládání projektové dokumentace již v přípravné fázi stavebního záměru. Elektronické verze projektové dokumentace budou využitelné i při dalších stavebních úpravách. Dalším informačním systémem je systém územního plánování a Národní geoportál územního plánování. Zároveň bude tento systém sloužit pro poskytování prostorových dat k tématu plánování využití území v souladu s požadavky vyplývajícími ze směrnice INSPIRE a dalších dat souvisejících s územním rozvojem. A poslední je Informační systém stavebního řízení, který bude sloužit pro práci úředníků na stavebních úřadech, kteří budou v tomto systému řešit běžnou agendu stavebního řízení. Tento systém bude propojen s ostatními systémy digitalizace stavebního řízení a územního plánování tak, aby právě umožnil zjednodušit práci všem úředníkům v oblasti stavebního řízení, a bude proveden převod dat z již započatých řízení do června roku 2023 ze stávajících agendových systémů. Děkuji za pozornost a přeji příjemný den.
Také bych se rád vyjádřil ke stavebnímu zákonu a k tomu, co se vlastně teď v Poslanecké sněmovně okolo stavebního zákona děje. Považuji to za ukázku neschopnosti této pětikoaliční vlády a tou neschopností je právě situace okolo stavebního zákona. Já to hned samozřejmě vysvětlím a budu se vám snažit argumentovat a dokázat, že to tak skutečně je. To jsou neskutečná čísla. Zákon zajisté nebyl ideální. Určité jednotlivosti bylo možné průběžně řešit dílčími drobnými novelami. Jeho roční odklad byl ovšem tím nejhorším, co se mohlo stát. Znamená nejistotu, chaos ve státní správě, další zhoršování situace.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
To je zásadní moment v boji proti korupci v této oblasti. Snížení korupčního potenciálu bude zajištěno také díky profesionalizaci úředníků stavebních úřadů, s čímž by šlo ruku v ruce zvýšení jejich platů a odstranění platových nerovností v důsledku rozpočtových změn. Občasné tvrzení, že systémová podjatost neexistuje, je nesmysl. Našlo by se mnoho příkladů. Systémová podjatost, která často končí u soudu, má pak ve výsledku vliv na životy milionů lidí, kteří by zmíněné komunikace již dávno mohli využívat. Samostatná podstata současného uspořádání stavební správy způsobuje rizikovost podjatosti úřadů. Zejména velké dopravní stavby dosud paralyzovala skutečnost, že o projektech rozhodují zaměstnanci obcí, které mají na výsledku stavebního řízení vlastní zájem. Tito úředníci tudíž v rámci současného systému nemohou být zcela nezávislí, přestože jim to ukládá zákon. V horším případě, jak už jsem zmínil, věc končí u soudu. Systémová podjatost komplikuje a blokuje přípravu těch nejdůležitějších staveb v republice. Děti Země poprvé napadly změnu územního rozhodnutí. Z důvodu systémové podjatosti se celá agenda přenesla do statutárního města Olomouc a tím se zdrželo celé řízení o rok a půl. Protože je můj nadřízený, tak mě může ovlivňovat. A já jsem nadřízený a zaměstnavatel všech zaměstnanců magistrátu a mohl bych je ovlivňovat. To je v kostce systémová podjatost. Zažili jsme to při změně územního rozhodnutí, to se zdrželo rok a půl. Doufám, že teď to tak dlouho trvat nebude." Systémová podjatost ale není problém jen tam, kde není odpor proti stavbě. Tam, kde odpor existuje, se jedná už o systémový nástroj ke zdržování a komplikacím v případě stavby. Nový stavební zákon odstraní riziko systémové podjatosti. Právě tento nový stavební zákon z pera paní poslankyně Dostálové přináší institucionální změnu, která riziko námitek systémové podjatosti eliminuje, stavební úřady přejdou pod stát a jejich úředníci do služebního poměru, což jejich nezávislost a nestrannost zajistí. Námitek v rámci systémové podjatosti přibývá. V roce 2018 to bylo 38 případů, v roce 2019 to bylo také 38 případů, v roce 2020 už 66, takže můžeme sledovat, že ten trend narůstá.
Děkuji vám, pane poslanče. Omlouvá se pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský dnes od 12.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík z pracovních důvodů dnes od 12.20 do 13.50 hodin.
Děkuji za prostor, za slovo. To je to, na co celou dobu poukazujeme. Přesto, pane ministře, to bude už poslední mé obrácení se na vás, a dovolím si dvě otázky. Budu rád, když mi dáte vědět sám svoji osobní zkušenost jako obyčejného občana, který něco budoval. To jen tak pro zajímavost bych rád věděl.
Takže my měníme ten institucionální základ a mně by naopak přišlo maximálně nezodpovědné činit kroky a mít náklady k tomu, abych připravoval vznik něčeho, co ve finále nevznikne.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku paní poslankyně Peštové.
Pokud máme vůli nastavený zákon změnit tak, aby byl lepší a funkční, tak mi připadá neodpovědné a nehospodárné, abychom dělali výdaje, které by vlastně byly jednorázové a které by se za několik týdnů či měsíců ukázaly jako zbytečně vynaložené výdaje." Konec citace. Myslíte si, že zákon o EET nestál malé peníze, pokud se tedy chováme s péčí řádného hospodáře? Jeden zákon naplníme, stál nemalé peníze, něco nám už nese nazpátek, ten zrušíme, tam se nechováme s péčí řádného hospodáře.
Další faktická poznámka, pan předseda Výborný.
Tak to je přece úplně jednoduché. A to, co říkáte vy, tak se chci zeptat, jaké jsou náklady státu na EET? Já se obávám, že žádné, respektive ano, jsou to ty náklady, které jsou na ty úředníky, co potom buzerují ty podnikatele, to je celé.
Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Peštové.
Ta diskuse je tady přece úplně o něčem jiném. Říkám, opět děkuji panu ministrovi Šalomounovi, že dneska se mnou začal o tom diskutovat. Teď jsem poslanec, předtím jsem dělala zákony.
Je tam velká obava z černých staveb. A znovu říkám, ta stavební agenda je opravdu, troufnu si říct, jedna z nejproblematičtějších.
Ještě více nelichotivá je statistika ukazující, kolik procedur oficiálních komunikací se třetí stranou, například státním úřadem, musí stavebník podstoupit. Pokud by vzala v potaz rezidenční výstavbu, byli bychom na tom ještě hůř. Běžně se tak povolovací proces rezidenční bytové výstavby táhne celé roky. Výjimkou bohužel nejsou ani projekty povolované pět a více let. A nejhorší důsledek? Strmý růst cen nemovitostí určených k bydlení a nedostupnost vlastního bydlení pro široké skupiny občanů, zejména mladých pracujících rodin. Potom mají obavu mít děti, klesá nám natalita a je to všechno spojeno se vším. Jsou to spojené nádoby.